Uvedené pochybení bylo způsobeno nedopatřením, které naše hnutí SPD k dnešnímu dni již odstranilo. Naše hnutí veškeré peněžité dary, které nebyly ve výroční finanční zprávě pro rok 2015 identifikovány, v souladu se zákonem vrátilo dárcům a ty dary, u kterých nešlo identifikovat účet, jsme zaslali v souladu se zákonem na účet Ministerstva financí. Seznam vrácených darů jsme uvedli v příloze dopisu, který jsme tento týden již zaslali kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny, Úřadu vlády a Ministerstvu vnitra. Jediným předpokladem pro znovuobnovení je odstranění stavu, který byl důvodem pro případné pozastavení činnosti či pro pozastavení činnosti.
Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo, vážená vládo. Pak dojde samozřejmě k vlastnímu hlasování, které je rozděleno na 40 oblastí. To je asi, řekl bych, k proceduře. Jinak 8. března a 4. května jsme vám dvakrát dali celou proceduru, která obsahuje asi 25 stránek, k dispozici. To bych chtěl říct, to bychom tady byli možná několik dní. Takže víceméně se bude hlasovat jenom o bodech. Takže to je návrh, který se týká té procedury, té legislativní části.
Děkuji a mám zde dvě přihlášky k proceduře. Paní poslankyně Válková a potom pan poslanec Klán.
Určitě, takže je to můj návrh změny hlasovací procedury. Výbor navrhuje hlasovat od nejpřísnější k nejmírnější variantě. Tady jde o to, jak už jsem říkal v rozpravě, kuřáci, nekuřáci, stavebně oddělené prostory, časová regulace. Koresponduje to s pozměňovacími návrhy pana poslance Snopka a dalšími. Dobře děkuji.
Je tomu tak. Rovněž prosím předat panu zpravodaji.
Myslím, že je to drobná změna, která nemění logiku procedury.
Zeptám se, kdo dál k proceduře.
Není to jenom můj názor, ale je to i názor ministerstva a celých klubů. Proto nedoporučuji žádnou změnu procedury hlasování, ale pouze tu, která byla schválena výborem pro zdravotnictví.
Ano, v tom případě se s těmi návrhy vypořádáme hlasováním v pořadí tak, jak byly přednášeny. To znamená, nejprve bychom hlasovali o návrhu paní poslankyně Válkové, potom o návrhu pana poslance Klána, potom o návrhu pana poslance Kostřici, potom o návrhu pana poslance Bendy a potom o návrhu procedury jako celku. Je s tímto postupem souhlas? Kdo je proti?
Považuji obecně za chybu, že součástí Národního parku Šumava jsou také zastavěná nebo zastavitelná území obcí. Taky takový návrh zde byl. Nikdo nechce likvidovat Šumavu. Ani ti, co volají po vyváženosti. Měly by být předány dalším generacím v přírodně neporušeném stavu. Mnoho z toho nenastalo. Možná nic takového nenastalo. Nastalo pouze mnohaleté přetahování bohužel obcí s ekology či s některými představiteli parku. Ti se většinou měnili podle politického a především odborného zázemí toho či onoho ministra životního prostředí. Představitelé parku s vyváženým náhledem na potřebu dohody mezi extrémním ochranářským pojetím a přirozenými zájmy tam žijících místních obyvatel většinou museli nakonec opustit svá místa, byli odvoláni nebo byli odejiti. Je to skutečně obtížný úkol.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Petr Bendl. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Pokračujeme vystoupením pana poslance Václava Zemka, připraví se pan kolega Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Navážu na své předřečníky. Zazněla tady spousta myšlenek, spousta různých názorů. Je to obecná úprava, která stanovuje a sjednocuje rozrůzněná pravidla při vyhlašování národních parků, které byly vyhlašovány v různých časových etapách.
Já jenom drobnou reakci na pana ministra. S celou řadou věcí, co jste říkal, souhlasím, nicméně téměř na závěr jste řekl, že zákon je dobrý v tom, že přináší pravidla pro národní parky, v tom že je ten velký přínos a posun. Ale mně právě v těch pravidlech něco chybí a to je to, o čem jsem tady mluvil - že jsme si tam dali nějaké cíle, ale neřekli jsme si, dokdy je splníme, za jak dlouho.
Děkuji.
Já myslím, že ten park na Šumavě nechtějí jenom ekologové.
Děkuji panu poslanci Gabalovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje.
Teď už jenom stručně sdělím, že v obecné rozpravě vystoupilo devět poslanců a potom celá řada vystupujících měla také faktické poznámky. Pan kolega Zahradník navrhl vrácení k novému projednání, respektive opakovanému projednání ve výboru.
Zahájil jsem hlasování o vrácení návrhu zákona k novému projednání garančnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Zahradník.
Ke všem třem pozměňovacím návrhům se tímto přihlašuji.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Petr Bendl.
Pane předsedající, děkuji.
Děkuji panu poslanci. Další přihlášenou je paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně. To nám to odsýpá. Dalším přihlášeným je pan poslanec Václav Klučka. Děkuji panu poslanci Klučkovi. Dalším, předposledním řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Klán.
Děkuji za slovo.
Pan poslanec Bendl svoji přihlášku ruší. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.
Děkuji, pane předsedající.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.
Tady fakt nikdo pořádně neví, co kdo říká. Nejprve stanovisko ministra, ať si říká, co chce, ministr má volnost, pak garančního výboru.
Prosím dál, pane zpravodaji. Ty si přejete hlasovat teď, nebo až k nim procedura dojde? Ještě jednou prosím. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Prosím, aby o každém návrhu bylo hlasováno zvlášť.
Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Ano. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti?
Jelikož nebyl přijat, je nutné hlasovat o bodě
Stanovisko - Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Upravená výroční finanční zpráva pro rok 2015, jak jsem již poznamenal, je přílohou dopisu, který jsme tento týden již zaslali kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny, Úřadu vlády a ministru vnitra. Závěrem mi dovolte konstatovat, že v případě, že by námi zvolené řešení bylo shledáno jako nedostačující, jsme připraveni přijmout další opatření a náležitě je doložit.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž všeobecnou rozpravu končím a táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. V tuto chvíli bychom přistoupili k hlasování o návrhu usnesení. Já svolám kolegy z předsálí. V tuto chvíli zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 173, přihlášeno 138 přítomných, pro 133, proti nikdo. Prosím zpravodaje kontrolního výboru poslance Vladimíra Koníčka, aby předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Poslanecká sněmovna Tolik k jednání výboru.
Já děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tudíž všeobecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, do které nevidím žádnou přihlášku. Hlásí se pan zpravodaj. Prosím. Ano, děkuji. Hlasování končím. Končím projednávání tohoto bodu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo
Úvodem bych připomněl, co jsou biocidní přípravky. Jsou to obvykle chemické směsi určené k hubení, omezení růstu nebo odpuzování škodlivých organismů za účelem ochrany zdraví člověka. Nyní tedy velice stručně k obsahu. V důsledku přijetí přímo použitelného unijního předpisu je nutné odstranit duplicity a odchylky v českém právním řádu a založit pouze takovou právní úpravu, která umožní jeho bezproblémovou aplikaci a provázání s národní legislativou. Je také třeba zrušit stávající zákon o biocidech a v novém zákoně stanovit především postavení orgánů státní správy, působnost správních orgánů při výkonu státní správy a sankce za porušení povinností stanovených nařízením i biocidech.
Jednou vidět než stokrát slyšet platí i pro návštěvu Národního parku Šumava. Šumavské obce jsou na tom dobře, jsou na čele tabulek, co se týče výše jejich rozpočtů, šumavské obce žijí, v šumavských obcích se buduje, v šumavských obcích vznikají dětská hřiště a sportoviště a reálně se nezdá, že by šumavským obcím šumavský národní park nějak zásadně překážel. Dokonce bych řekl, že těch hlasitých samospráv či hlasitých představitelů šumavských obcí je dnes menšina. V šumavských obcích žijí lidé, obce fungují a není důvod, aby tomu do budoucna bylo jinak i po přijetí této novely. I já jako předseda výboru pro životní prostředí jsem dostal dopis pana hejtmana Zimoly z Jihočeského kraje včetně usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje. Pan kolega Zahradník tu zmiňoval nějakých 12 bodů, co se očekává od zákona: Má být moderní, má být stabilní, má být do určité míry konzervativní, má být neideologický. Říkal jsem si skvěle, jihočeské zastupitelstvo chce po Sněmovně přesně to, jaký ten zákon je. Určitě je ten zákon neideologický. Ano, obtěžovaly, bylo jich moc, byla tam velká fotografie, zaplňovaly naše schránky, dokonce bych řekl, že taková aktivita nebyla pro tento zákon příliš žádoucí. Abych už nezdržoval, jenom dvě krátké poznámky. Pan kolega Zahradník navrhl vrácení zákona k novému projednání ve výboru pro životní prostředí. Mohli bychom si ušetřit velkou část podrobné rozpravy.
Nyní s přednostním právem pan ministr, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já vás dlouho nezdržím. S těmi obcemi se hovoří strašně moc. Otázka je, kolik je to lidí reálně a jestli oni jsou schopni říct, co vlastně chtějí.
Tady konstatuji, že jsem tento návrh převzal jako návrh, který původně předkládal Klub českých turistů. A tady ta Šumava je opět velmi specifická. Myslím si, že je to tak specifický národní park co do velikosti, co do historie, co do osídlení, co do významu, že by si zasloužil, aby ty cesty byly v návrhu uvedeny. Seznam bude veřejně přístupný. Takže to byl takový trošku červený hadr, možná taková mina, která byla do toho zákona vložena a která, jak jsem už konstatoval, v návrhu ministerstva, který si přisvojil výbor pro životní prostředí, je zdánlivě odstraňována. Ovšem dohodne s radou. Je to na jeho libovůli, koho tam jmenuje. O změně návrhu informuje Radu. Upravený návrh zásad péče dohodne se zástupci obcí. Dohodnuté zásady péče předloží orgán ochrany přírody Ministerstvu životního prostředí ke schválení. Dámy a pánové, to je tedy myslím všechno. Jsem přihlášený k podrobné rozpravě, kdy se ke zde předloženým návrhům pak přihlásím.
Mnoho obyvatel trpí až zdravotními problémy v důsledku pachových epizod. Myslím, že v tom případě to řeší můj pozměňovací návrh, který uvedu na konci. Ze zkušenosti v oblasti stanovených podmínek provozu a omezení pachových látek tápou jak úředníci státní správy, tak ale i provozovatelé. Odborné posudky jsou v tomto ohledu nedostatečné a pouze konstatují, že zdroj nebude zdrojem zápachu, anebo že existuje riziko zápachu. Aby zákon definoval, co je obtěžování zápachem, považuji za velmi důležité také pro odstranění námitek, zda pachové látky v jednotlivých případech vadí pouze citlivým jedincům, to se také stává, protože prasečinec jim smrdí, ale řízeček už voní, nebo to je celoplošný problém. Nedefinování základního údaje obtěžování může vést i k tomu, že úředníci budou požadovat nulové hodnoty pachu nebo například jednu pachovou jednotku. To povede ke znevýhodnění zdrojů. Považuji za nutné v tomto případě uvést minimální hodnotu, kdy je obtěžování pachem objektivní. Tato definice ochrání jak obyvatele, tak samotné zdroje. Z průzkumu vyplynulo, že dosavadní praxe je velmi špatná, neboť orgány státní správy nemohou na základě stávajícího zákona řešit oprávněné stížnosti občanů a obcí. Samozřejmě já i pan ministr víme, že některé obce odpovídaly trošku alibisticky v tom případě, že už tam třeba ani ty podniky nejsou nebo kravíny nebo vepříny. Nicméně abych to nějakým způsobem mohl dokumentovat a deklarovat, tak vám přečtu jen pár odpovědí úředníků některých obcí na zadanou otázku, co se týká zápachu. Město Odry: Problémem je, že legislativa neobsahuje žádné postupy a podmínky pro řešení. Postoupení stížnosti na Českou inspekci životního prostředí či krajskou hygienickou stanici není řešením ze stejného důvodu. Pokud legislativa neřeší omezení a sankce, arogance původců zápachu v některých případech převyšuje únosnou mez komunikace. Město Mimoň, to je realizátor té dotazníkové akce, kde, jenom pro vaši informaci, mají velký problém s prasečákem: Stále se odvoláváme, platíme si právníka a neefektivně obtěžujeme jak úředníky na kraji, tak Ministerstvo životního prostředí. Město Vsetín: Neexistuje opatření technického charakteru vynucené a kontrolované orgány státu. Obecná osvěta dle zkušeností nestačí. Je nutné nastavit základní hodnotu, od které se bude odvíjet možnost požadovat na zdroji technologické úpravy anebo jiné technické podmínky vedoucí ke zlepšení situace. Uvedené hodnoty pro obytnou a průmyslovou zónu specifikují jasné hranice, od které je možné považovat zápach za obtěžující. Navazující vyhláška nebo metodický pokyn by měly dále srozumitelně stanovit, jak budou orgány státní správy postupovat v případě obtěžování zápachem a jak budou moci omezování zápachu zakotvit do programu zlepšování kvality ovzduší. Není skutečně definice, která by toto upravovala.
Děkuji panu poslanci Horáčkovi. S faktickou poznámkou pan zpravodaj.
Zavádějí se tam právě emisní limity na pachové látky.
Děkuji panu zpravodaji. Zatím posledním řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jiří Junek.
Čili já se k těm pochybnostem mohu připojit, i k těm jejich argumentům. Ale jsou tu i věci, jako je samotná vymahatelnost tohoto opatření. Já už jsem o tom hovořil v prvním čtení, když jsem se o tom bavil s našimi starosty v regionu. Stejně tak jsem mluvil o zvýšené administrativě, administrativní zátěži.
Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Omlouvám se, prosím o strpení. Je přítomen. Ano. Další prosím. Ano. Tento návrh nebyl přijat. Ano. Pana zpravodaje?